Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, už jsme tady slyšeli odpověď neodpověď k tématu dofinancování sociálních služeb a související sociální práce. Jestli si umíte představit, co to znamená mít pochopení pro tyhle lidi, ale zároveň i pomáhat celé společnosti. Asi nikdo nechceme, aby lidé zůstávali na ulici, aby zůstávali bez pomoci, ale také aby třeba ohrožovali někoho svým chováním, nebo třeba aby děti z rodin s potížemi byly velice snadno umísťovány do ústavů. Sociální pracovníci musí s tímhle vším umět pracovat, být odolní, pracovat s lidmi s psychiatrickými diagnózami, se seniory, i třeba s lidmi opravdu už s pokročilým třeba stadiem Alzheimera, s lidmi opravdu v obtížných situacích, kteří se podle toho chovají. A navzdory tomu všemu musí zvládnout v těchto klientech dále vidět lidi, zachovávat jejich důstojnost. Je v pořádku, že vzrostly jejich platy, že vzrostly jejich mzdy, ale dramaticky narostly i v ostatních sektorech. Právě proto musely narůst i v tomto segmentu. Ještě jedno číslo zmíním. Umíte si představit, že byste tuhle práci, která tomuto předchází, vykonával?
Čas! Tak, pane premiére. Máte pět minut na odpověď.
A to jsou soukromé peníze, to nejsou státní. A byl jsem, si pamatuji, v Havlíčkově Brodě v tom zařízení, kde mi ta opatrovatelka, ošetřovatelka ukázala výplatu, kde brala 12 tisíc. Hlavní očekávání kladené na pana předsedu představenstva, které spočívalo v úkolu stabilizovat vedení Českých drah, nebylo bohužel dostatečným způsobem naplněno.
Děkuji. Máte zájem. Prosím, takže vaše minuta.
Vážený pane premiére, vaše odpověď mě moc neuspokojila, abych pravdu řekla. Ptám se tedy znova. Nevěřím, že to udělal bez vašeho vědomí.
Slovo má pan premiér. Takže vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Tak to je velká škoda, že mně nevěříte, paní poslankyně. Ale pokud vím, tak ten stávající generální ředitel nebyl vybrán ve výběrovém řízení, ale byl tam nějakým způsobem dosazen. Ale vy jste dneska tady měli bod ohledně privatizace - divoká léta privatizace. Tak já bych doporučil ještě speciální bod, co se stalo v Českých dráhách za tradičních demokratických stran, protože všechny ty pozemky, nádraží Žižkov a Smíchov, a nevím, kde všechno mají, to jsou desítky miliard, o které stát přišel. Takže v rámci privatizačních zvěrstev doporučuji České dráhy jako speciální bod.
Děkuji.
Vážený pane premiére, vylidňování venkova není žádnou novinkou. Obchody se zavírají, pošty se optimalizují, dopravní obslužnost upadá. Lidé musejí dojíždět dál a dál za lékařskou péčí. Je to problém. Je to problém dlouhodobý. Je to problém gradující, palčivý a naléhavý. Musíme s tím začít něco dělat. Namístě jsou skutky, které dramaticky zvýší kvalitu života v regionech. Ptám se, proč nejsou pro vás problémy regionu dostatečně důležité? Nebo proč si je uvědomujete, ale nevíte si rady, co s vymíráním venkova počít? Prosím, začněte s tím něco konečně dělat. Komplexně, neboť nekoordinované snahy jednotlivých rezortů mnoho nezmůžou.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Na základě zjištěných skutečností pak postupuje při nastavení cílů a opatření národních územně rozvojových strategií a následně při koncepci jednotlivých podpůrných nástrojů. Co se například týká migračních pohybů, tak negativní hodnoty vykazuje kategorie měst nad 10 tisíc obyvatel, pokud z ní vyčleníme Prahu. Na druhé straně je potřeba podotknout, že tato skutečnost je do jisté míry výsledkem suburbanizačních procesů. To znamená, dochází k nárůstu počtu obyvatel venkovských obcí v zázemí větších měst. Již z výše uvedeného vyplývá, že na český venkov nelze nahlížet jako na homogenní geografický prostor s jednotným populačním vývojem. Naopak, venkov je velmi různorodý a sestává z oblastí, které zažívají populační růst v oblasti, kde počet obyvatel stagnuje, ale také z takových oblastí, kde dochází k poklesu stavu obyvatelstva. Situace ohledně vývoje počtu obyvatel se častokrát diametrálně vzájemně liší i u sousedních obcí. První spočívá ve strategickém plánování a řízení rozvoje venkova. Pro zástupce obcí VOS a místních akčních skupin jsou pravidelně pořádány i metodické semináře. Podpora je poskytována i v oblasti smart řešení.
Já jsem ten svůj dotaz směřoval na to, co uděláme pro to, aby se Česká republika posunula v konkurenceschopnosti. Prostě my v těchto mezinárodních srovnáních neobstojíme. A moje otázka zněla, co uděláme pro to, aby se to spravilo.
Děkuji.
Takže máme tady ještě žebříček Global Competitiveness Report 2018, Světového obchodního fóra, a tam jsme skončili na 29. místě. Česká republika 29. místo, Polsko 37, Slovensko 41 a nejhůř na tom je Maďarsko. Takže já myslím, že jsou to všechno veřejné informace, a kdo chce, tak se s tím samozřejmě obeznámí.
Prosím, máte slovo.
Dotaz tedy zní, jestli došlo k nějakému zlepšení v poslední době a jaký je vůbec stav vyplácení prostředků v oblasti sportu.
Za současného ministra Plagy existuje ve sportu několik priorit, které shrnu do několika bodů. Zjednodušit administrativu a zvýšit podporu klubů. Samozřejmě nezapomínáme ani na prostředky do školního sportu. A co je velmi důležité, je to zrychlení výplat dotací, což se děje, nic jako krize vyplácení, což bylo před rokem 2018, se neděje. Kluby si dříve stěžovaly, že třeba dostaly peníze až dlouho po konání nějaké akce. Dnes už to neplatí, stačí se zeptat třeba biatlonistů, lyžařů nebo sáňkařů, ale také atletů.
Takže děkuji. Máte své dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji dobré odpoledne. Vážený pane premiére, já jsem si dovolil převzít interpelaci poslanců z Moravskoslezského kraje, která se bude týkat společnosti ArcelorMittal Ostrava. V dubnu tohoto roku Evropská komise posvětila koupi tohoto podniku britskou společností Liberty House.
Jelikož paní poslankyně Karla Maříková je omluvena, tak její interpelace propadá. Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha.
Vážený pane ministře, v září loňského roku jsem se na vás obrátila v interpelaci na situaci s nevhodnou stravou pro pacienty v nemocnicích, na kterou rovněž upozorňoval pan doktor Vojáček. Takže pak vás budu určitě rád o tom informovat." A já se vás, pane ministře, proto ptám, zda už máte nějaká opatření, co se týká zlepšení stravování v nemocnicích, a pokud ano, zda a jak je aplikujete do praxe, a pokud ne, tak v jakém termínu by mohla být aplikována.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážená paní poslankyně, děkuji za toto téma, protože skutečně je velmi důležité a je pravdou, že se mu na Ministerstvu zdravotnictví věnujeme. Cílem je zkrátka nastavit pestřejší, kvalitnější, zdravější pokrmy pro pacienty upoutané na lůžku, navíc možnosti výběru a větším zastoupením regionálních produktů.
Děkuji.
To není věc, která se dá udělat úplně mávnutím kouzelného proutku. Pak budeme pokračovat dále.
Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Baxa s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážený pane vicepremiére, vážený pane ministře. Jedná se o vybudování úložiště jaderného odpadu v lokalitě, které se říká Březový potok. Je to vlastně spojené se dvěma důležitými věcmi. Tou první je to, že obce mají pocit, že s nimi stát nejedná férově, že nejsou vždy k dispozici informace, které by měly být, že se k názoru obcí nepřihlíží a že obce mají pocit, že jsou v této věci přehlíženy. Druhou věcí je to, že bylo státem opakovaně přislíbeno, že bude připravena legislativní změna, která bude obcím dávat pevné, silné právo do tohoto složitého procesu zasáhnout. Myslím si, že si obce zaslouží férové seriózní jednání, a věřím tomu, že třeba z vaší strany zazní slova, která budou nějakou nadějí v této situaci, která pro ně opravdu není jednoduchá.
Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je to dlouhodobě, nechci říct problém, ale samozřejmě je to úložiště jaderného odpadu. Je to záležitost pro ně citlivá. Tak k tomu máme ještě daleko, s tím souhlasím. Na druhou stranu je fakt, že už moje předchůdkyně paní Nováková udělala důležitou změnu. Je pravda, že to není profesionál geolog, ale je to člověk právního vzdělání, z našeho pohledu velmi dobře komunikačně vybavený. A myslím si, že právě ten styl komunikace se musí nejenom změnit, ale musí se velmi dobře připravit. My chceme jednat s každým, kdo o to zájem má.
Minimálně v této oblasti by měla být větší informovanost, co se týká proporce jejich odvodů a potom jejich budoucího důchodu. Ale máme také spoustu dalších věcí. Ale já si myslím, že kdyby se nám podařilo těch prvních pět kroků, které všechny už běží, tak je to velmi slušná důchodová reforma, i když to slovo nemám ráda, protože si myslím, že důchodová reforma v České republice bohužel díky předchozím vládám v podstatě znamená privatizaci důchodového systému. Děkuji.
Já bych poprosil o dodržování času na otázky i na odpovědi. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Karla Maříková se omlouvá dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů. Další na řadě je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou.
Vážená paní ministryně, vážení další přítomní členové vlády, já bych zase navázala na to téma sociálních služeb, ale z jiného úhlu pohledu. Je to dobře vidět třeba na tématu pobytových služeb, například domova pro seniory. Jako konkrétní příklad můžu uvést Pardubický kraj, z kterého pocházejí moji rodiče, tak ho dobře znám. To je jedna významná nerovnost.
Ale začnu od začátku. Přiznám se, že už jsme je diskutovali včera v Senátu Parlamentu České republiky, to znamená, že už tuto novelu intenzivně konzultujeme. Chceme, aby potřebnost sociálních služeb vznikala na základě jasných kritérií. Takže to bude nové, pevné kritérium, na základě kterého by se měly stanovit jednotkové náklady pro sociální služby. Chtěli bychom, aby výdaje na sociální služby byly mandatorním výdajem. Chtěli bychom, aby bylo víceleté financování sociálních služeb. Chtěli bychom, aby bylo ale taky jasné kofinancování sociálních služeb ze strany krajů a obcí až do výše jedné třetiny. Další důležitý aspekt je, že chceme poskytovatelům značně administrativně odbřemenit a chceme také pomocí zejména standardů sociálních služeb zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Chceme také zjednodušit informovanost a přehlednost o poskytovaných sociálních službách v jednotlivých krajích. Příští týden představíme ten diskusní papír a poté se uskuteční dva kulaté stoly a poté chceme, představuji si to v řádu několika dalších týdnů, návrh vyslat do mezirezortního připomínkového řízení.
Další interpelace je pan poslanec Petr Třešňák opět na paní ministryni Janu Maláčovou.
Vážená paní ministryně, rád bych se zeptal, co vás vedlo k odvolání člena Dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny pana Jančíka. A dále se chci zeptat, kdo byl vybrán jako jeho nástupce, jaká kritéria rozhodovala z pohledu odbornosti a případně z jakých kandidátů bylo vybíráno, a následně, zda je možné předložit jejich životopisy.
Je obvyklé, že do dozorčích rad zdravotních pojišťoven jsou nominováni lidé, kteří mají přímou vazbu k Ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto jeho zaměstnanci nebo osoby, které mají důvěru představitele rezortu. Vždy musí být zároveň odborně schopen v dozorčí radě rezortu fungovat. Zdravotní pojišťovna Škoda je malou regionální pojišťovnou, která působí zejména na Mladoboleslavsku, a největším jejím partnerem je hlavní poskytovatel zdravotnických služeb v regionu, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Tuto nemocnici zřizuje a její ztrátu dofinancovává Středočeský kraj. I proto je zde spojení člena rady kraje, který mimochodem z titulu své funkce je členem valné hromady příslušné oblastní nemocnice, důležité. Členství v dozorčí radě zdravotní pojišťovny Škoda je bez jakéhokoliv honoráře.
Prosím.
Pane premiére, co činíte, abyste zajistil, že nový vlastník této společnosti udrží stabilitu a další rozvoj společnosti a svou činností či nečinností nezavdá příčinu k markantnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu?
Tak děkuji a nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
Takže děkuji za slovo. Já jsem tu firmu navštívil několikrát, znám ji dobře. Samozřejmě firma byla velice nešťastně zprivatizována. A místo toho to vypadá, že investoval do svojí firmy v Polsku. Takže teď uvedu aktuální informace. Společně s panem místopředsedou vlády Havlíčkem jsme trvali na zárukách ze strany nového vlastníka, aby nám garantoval, že i nadále zajistí stabilitu společnosti ArcelorMittal Ostrava, že bude investovat do jejího rozvoje a že také zajistí kontrolu nad souvisejícím energetickým zdrojem. Toto nám bylo přislíbeno. A teď se ta dohoda připravuje. Vlastní rozhodnutí Komise není zatím k dispozici, protože při zveřejnění je nutno respektovat oprávněný zájem podniku a ochranu jejich obchodního tajemství. Účelem je, aby finální rozhodnutí obsahovalo co nejvíce informací. Jedná se o takové firmy, jako je ArcelorMittal, Tata Steel Europe nebo British Steel, který má existenční problémy i v rámci údajného brexitu. Pardon, to už jsem četl. A my obecně hájíme zájmy našich ocelářů a podporujeme ta opatření, která pomáhají českým firmám k zachování konkurenceschopnosti, a boj s nekalými obchodními praktikami některých dovozců.
Tak já se táži...
Ano, mám zájem, aby to pan předseda dočetl, protože jsem to neslyšel celé úplně.
Dobře, takže pan předseda si přeje reagovat a máte dvě minuty.
Vážený pane premiére, ráda bych vás interpelovala a zeptala se na avizovanou výměnu generálního ředitele Českých drah, která by podle mých dostupných informací měla proběhnout na pondělním jednání dozorčí rady. Půl roku se stabilizuje vedení Českých drah a nový ministr se rozhodne v této době odvolat generálního ředitele? Jaký je důvod, pane premiére? Nevěřím, že by to udělal sám bez vašeho zadání. České dráhy mají rating, vydaly nejlevnější dluhopisy a mají peníze na rozvoj. Podepsaly smlouvy s kraji na další roky a váš ministr dopravy, který si sotva sedl do křesla, už vyměňuje generálního ředitele? Je cílem destabilizovat a oslabit státní akciovku? Je snad naším cílem, nebo vaším, nasměřovat peníze na obnovu vozidel, která teď na Českých drahách jsou, správným směrem? I dozorčí rada se ústy profesora Moose pochvalně vyjádřila na adresu současného vedení a ministr dopravy vyhodí šéfa? Jaký je důvod? Na základě čeho ministr tohoto manažera odvolává, aniž by se s ním sešel a promluvil si s ním. Pane premiére, kolik ředitelů ročně musí mít České dráhy, abyste je totálně zlikvidovali? Děkuji za pozornost.
Tak já myslím, že přečtu ještě omluvu.
To by bylo na dlouhé povídání - Škoda Transportation - a my se samozřejmě snažíme tu společnost stabilizovat. Teď ta společnost skončila v privátních rukou. A takových společností bylo vícero. Na realizaci těchto strategií bylo vyčleněno cca 16 miliard korun. Ty oblasti, které jsou z pohledu rozvoje venkova důležité a nelze je podpořit z evropských fondů, MMR v rámci své působnosti podporuje přes vlastní dotační programy.
Myslím, že panu premiérovi dám možnost, aby dokončil svoji odpověď o té další fázi. Jen se zeptám, pane premiére - není vám hloupé, že vás musejí interpelovat vlastní poslanci? Proč si to nemůžete třeba říct na klubu? Myslím si, že dobrý premiér se opozičním otázkám nevyhýbá. Tak to prosím poraďte i svým poslancům.
Pan předseda vlády Andrej Babiš. Prosím.
Kvůli tomu sem chodíte. A my spolu jsme udělali ty školy kolem Prahy. Ale já chápu... A věřte mi, že já se nikoho nebojím. Od tohoto roku je spuštěn nový program Podpora rozvoje regionů 2019+, zaměřený na komplexní zlepšení obslužnosti obyvatelstva, zejména venkovských obcí, a tím zvýšení kvality jejich života, což je jeden z nástrojů pro zvýšení populační stability příslušných venkovských oblastí. Z pohledu malých obcí je významný program Podpora revitalizace území, který podporuje komplexní revitalizaci, výkup, demolice, obnovu zchátralých objektů v rámci intravilánu obcí. Dostupnost bytů v obcích, která je jedním z předpokladů pro populační rozvoj obcí, zase podporuje nový program Výstavba pro obce. Je to pouze krátký přehled aktivit, které MMR realizuje v rámci podpory českého venkova. MMR totiž vychází ze základního předpokladu, že bez rozvoje českého venkova nemůže být realizace regionálního rozvoje v České republice úspěšná.
A ji bych prostřednictvím pana předsedajícího poprosil, aby mi ta práva neupírala. Má interpelace se týká Negrelliho viaduktu. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Jedná se o téměř 160 let starou stavbu, která byla po celou dobu provozu bez zásadních rekonstrukcí. Navíc jde o kulturní památku, a proto musí stavba probíhat za dohledu památkářů. Nelze také opomenout na následné využití prostor zejména oblouků k dalším účelům, a to ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Děkuji.
Jsem strašně rád za ten dotaz, protože toto je jedna z věcí, o které se tady mluví desítky let - propojení mezi centrem a letištěm. Rekonstrukcí dojde rovněž ke zvýšení architektonické atraktivity této unikátní stavby. Jedná se vlastně o první realizovanou stavbu ze souboru celkem sedmi staveb spojujících Masarykovo nádraží, Kladno a letiště, o čemž se tak dlouho mluví, ale nic se nedělo.